Kde jsme se to ocitli, že s klidným svědomím budeme hlasovat pro mezinárodní smlouvu, která nenaplňuje žádný ze standardů, na které byli občané České republiky zvyklí? A při té vší hrůze vláda České republiky s klidným svědomím řekne, že utratí půl miliardy korun za to, že vykoupí výrobní zařízení a technické prostředky od podniku, který tady produkuje české vepřové maso. A vykoupí to proč? A my tady mluvíme o tom, jak se zdražilo máslo, jak se zdražuje mléko, jak se zdražují potraviny, a přesto, že se tady dohadujeme o tom, jestli bude na platy ve školství, tak utratíme půl miliardy za to, abychom vykoupili výrobní podnik, který je v zisku, a potom ještě zaplatíme peníze za to, abychom ho zlikvidovali? Za peníze daňových poplatníků tato vláda likviduje podnik, který produkuje české výrobky za české mzdy, a my se ho pokusíme zlikvidovat pro nějaký malicherný důvod? Nezlobte se na mě. Ten podnik je v jižních Čechách, já ho dobře znám, znám i to místo, znám i dokonce to pietní místo, které je velmi dobře upraveno, také tam pravidelně chodím na rozdíl od jiných, kteří tam v životě nebyli a dlouho o tom povídají. A už mi to opravdu připadá, že se tady část lidí buď zbláznila, nebo se nechává platit ze zahraničí, aby zlikvidovala českou produkci, aby poškodila české občany, aby nás uvrhla do područí nějakého ekonomického zájmu někoho úplně jiného. A my navzdory tomuto zákonu tady uzavřeme smlouvu, která je v rozporu s tímto zákonem a s těmi standardy pro ochranu spotřebitele, které jsme zákonem občanům České republiky zajistili. A z čeho budeme vycházet, když budeme přijímat tuto smlouvu? Z toho, že nám to občané České republiky odpustí? Myslíte si, že to musíme přijmout, za každou cenu poškozovat vlastní občany? Totiž právo duševního vlastnictví v oblasti léčiv. Dobře, tak my si tady zlikvidujeme - teď jsem mluvil o chovu prasat - my si tady zlikvidujeme i výrobu léčiv? Ale není vám to trochu hloupé, že jsme se ocitli v situaci, kdy náš výrobce je na tom hůř než výrobce v zahraničí, a my mu to ještě zdotujeme? Je to výhodné pro Evropu? Je to výhodné pro Českou republiku? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den naší 60. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dále se omlouvá Roman Kubíček mezi 10.30 a 14.30 z důvodu návštěvy lékaře.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem už tady minulý týden zkoušel navrhnout zařazení bodu číslo 1138, což je změna zákona o evidenci tržeb. Myslím, že v té zjitřené atmosféře ne všichni možná úplně vyslechli to, co tady zaznělo. Já se obávám, že podobně zjitřená atmosféra může být i po volbách a že na to, co tento návrh obsahuje, už nebude čas. A je nesmírně jednoduchý. V podstatě říká jenom to, že třetí vlna EET, která má proběhnout 1. března, a čtvrtá vlna, která má být od 1. června, se má odsunout o devět měsíců. Většina stran, které kandidují do Poslanecké sněmovny, a to včetně předkladatelů, mluví o potřebných změnách a úpravách, ale na ty změny reálně v čase mezi volbami a 1. březnem nebude čas.
Teď se hlásí předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Bohužel, je mi to líto, ale musím zklamat kolegu Farského. Pro tento krok nemám pochopení.
A protože to poslouchám obojí, tak musím říct, že větší pocit schizofrenie jsem dlouho nezažil. Jeden mluví o minulosti a straší občany a druhý nám nabízí vizi do budoucnosti i možnost participovat na velkém globálním projektu. Myslím si, že to je to základní rozhodnutí, které nás teď v nastávajících dnech a týdnech čeká. To si budeme muset vybrat. Děkuji vám za pozornost.
To byl pan poslanec Ivan Gabal.
Tedy já jsem nestačil žasnout. Jestli Evropa má nějakou globální odpovědnost, když rezignovala na svoji globální úlohu, kdy důsledkem její globální impotence je migrační krize, kdy Evropa nedokázala vysvětlit svým partnerům v globálním světě, že vměšování se do arabských zemí, způsob vměšování a řešení krize, která v této chvíli je naprostým neřešením, tak já tady vůbec tomu nerozumím. Tomu vůbec nerozumím. Tomu vůbec nerozumím!
Děkuji za slovo. Přeji všem hezký, dobrý, věřme poslední den tohoto volebního období, poslední den zasedání Poslanecké sněmovny. Víte, já mám pocit, že ta schizofrenie, o které je tady řeč, proniká více vrstvami. A tak dál, a tak dál. Čili já chci hovořit o tom, že naše nedůvěra vůči podobným věcem, podobným paktům, podobným smlouvám jest odůvodněná. O tom je také ta naše řeč v souvislosti s těmito vztahy s Kanadou.
Pan kolega Herman ještě chvilku počká.
Dámy a pánové, já souhlasím s těmi dvěma předřečníky, co tady řekli, naprosto jednoznačně.
Nyní s přednostním právem pan ministr Daniel Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, tak jsme si tady 13. září roku 2017 vyslechli klasickou protizápadní propagandu předsedy komunistické strany, která by mohla být naprosto dokonalým naplněním politického školení mužstva někdy před 35 lety. Předseda strany, která odpovídá za zvací dopis z 21. srpna 1968, kdy okupační vojska Varšavského paktu napadla Československo a naši suverenitu poškodila a zničila. Předseda strany, která z naší země udělala kolonii Sovětského svazu. Nemám lepší název než slovo chucpe. Je to tak neslýchané, že je třeba tomuto konečně učinit konec! Hovořilo se tady o snížení kvality potravin. Ano, právě doba komunismu, nebo tzv. reálného socialismu způsobila, že jsme stále chápáni jako součást východní Evropy a dodnes zde musíme řešit problémy, které západní Evropa, ke které jsme vždycky patřili, prostě nemá. Zájem občanů České republiky, ten základní zájem je žít ve svobodné západní a demokratické společnosti, nikoliv v nějaké orientální despocii zahalené do marxistických hesel, tak jak tady tomu bylo v době vlády komunistické strany. A ochránit občana České republiky? Komunistická strana si to představovala tak, že sem poslala sovětské tanky a ostnatými dráty na hranicích, kde se střílelo, naši zemi uškrtila. Tak takovouto ochranu si nepředstavujeme. A pan předseda řekl, že není liberál. Ne, opravdu není. Je to komunista a tím je řečeno všechno. A zaštiťovat se zde Švýcarskem? Dovolte mi, abych nakonec řekl malou anekdotu. Víte, proč v zemích, jako je Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andorra nebo Monako nikdy nebylo možné vybudovat komunismus? Protože tak velký nepořádek se do tak malé země nevešel!
Paní a pánové, historie komunistického hnutí je poměrně dlouhá a také poměrně pestrá. Tak jako všechny historie všech hnutí, politických směrů a tak podobně mají ve svém proběhu místa slabší, ale taky mají místa silná. Pan ministr zdůrazňoval místa slabší. Historie křesťanství je také velmi dlouhá. Katolické církve je také velmi dlouhá.
Smlouva není rovnoprávná. A znovu říkám, není to žádná ideologická věc. Je to Ekumenická akademie, která to zpracovala. Já nejsem přesvědčen, že byli špatní. Máme tam rovnoprávné postavení? Budou rozhodovat soudy České republiky podle českého právního režimu, když to bude v České republice? A podotýkám, že v Evropské unii platí princip subsidiarity. To znamená, že český soud je vždycky příslušný tomu sporu, když jde o spor, který je chráněn evropským právem. Ten princip platí. Ten český soud má stejné pravomoci jako soud v Holandsku. Já s tím opravdu nesouhlasím. A já chápu, že když někdo do něčeho dává peníze, tak ty peníze chce zpět s příslušnou mírou zisku. Tak to u nás není, takové zákony nemáme. Tam občan je v podstatě bezprávný. My už jsme tady udělali jeden krok, se kterým já zásadně nesouhlasím, a bojoval jsem proti němu, že jsme rozdělili ochranu vlastnictví v rozporu s Ústavou. Mluvím schválně o dodávce tepla. Mimo jiné, my nemáme hodně špatnou zkušenost s tím, jak nakládají zahraniční investoři s našimi vodními zdroji? S dodávkami vody v jednotlivých městech? Vám se zdá cena vody dobrá? Přijatelná pro všechny občany? Mimo jiné jsme tady o tom diskutovali minulý týden. To není veřejná služba - dodávka vody, dodávka elektřiny a podobně? O čem budeme rozhodovat? O tom, jestli se jeden s druhým lépe pohádáme? Jak dlouho si myslíte, že to ti lidé budou trpět? A my jsme tady diskutovali o velké tržní síle, ale našli se lidé, kteří říkali, že to ohrožuje svobodný trh. Náhodou není slibem, ústavním slibem poslance českého Parlamentu, že bude dbát zájmu všeho lidu? Mám to citovat z Ústavy České republiky? Co vás vede k tomu, že tu smlouvu chcete schválit, když je pro nás nevýhodná? A my jsme ho nezměnili předtím, než vyjednáváme o ratifikaci této smlouvy. A nevidím důvod, proč bychom to měli ratifikovat. Kde je váš pocit suverenity, suverenity vlastního národa? A když ne suverenity, kterou někteří považujete za sdílnou (?) lepší, než je ta suverenita státu, kde je aspoň pocit identity, ztotožnění se s potřebami občanů České republiky? Ale ptám se tedy: Jak je možné, že nad tím neuvažujeme? Je to snad nějaká technická norma? Ono nám nic nehrozí ve věci léčiv, ve věci potravin, ve věci ochrany životního prostředí? Četli jste tu smlouvu? Nevadí vám, že část jednání byla utajena? Ta otázka je zcela legitimní, protože jestli budeme ve vleku nařízení, těch jednotlivých, a zažil jsem to tady minulý týden, o tom, že všechno není kšeft, tak ti, kteří na mě křičeli, že všechno není kšeft, tak proč tady na ten, promiňte mi, kšeft, který ponižuje občany České republiky, odebírá jim práva ochrany spotřebitele, odebírá jim právo na zdravé potraviny, které nebudou zpracovány z geneticky modifikovaných zemědělských plodin, to vám to opravdu nevadí? Dobře, ale v tom případě vám nemohu věřit jediné slovo, které jste vy, kteří jste na mě tady křičeli minulý týden, řekli. Protože tam nešlo v té smlouvě o zrušení zákona o zákazu vývozu do elektrárny v Búšehru o žádné poškození českého občana, o žádné jeho standardy. Tam šlo jenom o to, že české podniky mohou nebo nemohou vyvážet do zahraničí, kdežto tady se dohadujeme o tom, že se sem smí dovážet něco, co u nás český výrobce nesmí pustit na trh. Můžete mi říct, proč jsme si třeba tady nevyslechli, alespoň ve výborech mezi prvním a druhým čtením, to, jak se argumentovalo v Evropském parlamentu? To je spor o tom, jestli máme pocit vlastní suverenity a schopnosti chránit naše občany, ale to většinu nezajímá. A já si takhle nedovolím uvažovat, když jde o tak vážnou věc, jako jsou geneticky modifikované potraviny, když jde o snížení kvality výrobků pro občana České republiky. Bude mít v hierarchii rozhodování českých soudů přednost před tím zákonem na ochranu spotřebitele. Ale o tomhle rozhodnout nechci pozitivně. Já ji odmítnu. Co bych dodržoval nějaké ekologické limity? Co je mi do toho? Nebo ochranu ovzduší. To bych se musel opravdu... To už ty korporace říkají: Zkuste si nás omezit, zkuste si nás regulovat, však my vám dáme u těch arbitráží! A ta vláda je parta šašků, která bude sloužit? Až se to začne naplňovat, co budete dělat? Vy, kteří budete sedět ve vládních lavicích v příštím volebním období? To je součást smlouvy, kterou jste uzavřeli, a koukejte nám to odevzdat. Oni tomu říkají více spolupráce, méně regulace. Jaká bude spolupráce, když vy nebudete mít žádnou pravomoc to regulovat a oni budou říkat "my chceme spolupracovat, ale podle našich pravidel"? Dobře, možná vám to nevadí. To se tady stalo už jednou. My jsme odevzdali svá patentová práva Evropě. Já s tím prostě nesouhlasím. Nesouhlasím s tím z principiálních důvodů. Nechci tady číst těch, promiňte mi, abych byl přesný, 80 stránek toho textu, který vytvořila Ekumenická akademie. Ale my se toho chceme zbavit, toho našeho práva, které je dáno nejvyšší mezinárodní smlouvou mezi všemi smlouvami. To je totiž převod Charty OSN do platného mezinárodního práva. O právech pracujících budou mluvit jiní kolegové z našeho poslaneckého klubu a nebudu jim brát slovo. Samozřejmě že jsou tam nebezpečí pro Kanadu, pokud by Brusel zatlačil na pilu v některých věcech a vyjednal si rozhodování toho Soudního dvora Evropské unie. Ale ten nám není nakloněn. Není nakloněn státům, jako je Česká republika. Je tedy stižen nesvobodou rozhodování těch, kteří byli zvoleni ať už do Evropského parlamentu, nebo do národních parlamentů jednotlivých evropských států. Nevím, jestli jsem vás přesvědčil. Nevím, jestli moje argumenty stály za to, abyste nad nimi uvažovali. Ale já jsem si ověřil, že můj názor, který vycházel z mého přesvědčení, není názorem ojedinělým, že to není názor ani ideologický, ani nějak politicky predikovaný. Je to názor velké skupiny lidí bez rozdílu politického zaměření, bez rozdílu víry na to, že tato smlouva není pro Evropu a není pro Českou republiku výhodná.
S přednostním právem se přihlásil pan ministr kultury Daniel Herman, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nemá smysl tady opakovat logické důvody, proč tato smlouva je výhodná pro české firmy, pro české podnikatele a pro Českou republiku. Nebudu rozšiřovat také kruhy, budu mluvit jenom o té smlouvě, nikoli o širokém okruhu otázek, které tu otevřel můj předřečník.
My se bavíme o obchodní smlouvě uvnitř elitního klubu nejbohatších zemí na světě. Nebo máme pocit, že nás tady komunisté se opět snaží vytlačit z toho elitního klubu, kam jsme se po tolika dekádách a tolika generacích zmarněných životů dostali?
Prostřednictvím pana předsedajícího dobrá, paní poslankyně. Samozřejmě jsem nemluvil pouze o cenách vepřového a hovězího masa. Použil jsem to jenom jako příklad toho, jak - promiňte - nebezpečné jsou vaše argumenty a váš odpor k tomu, aby se rozšiřoval společný trh. Víte, ti, kteří chtějí budovat totalitu a bojí se, protože totalitníci se vždycky bojí, tak ti staví zdi a obehnávají zemi dráty. Vy jste kdysi Československou republiku obehnali dráty, zavedli jste cla a na té životní úrovni to bylo znát v porovnání se svobodným světem.
Děkuji. Pan poslanec Plzák a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Kováčik. Takže prosím, pan předseda Kováčik a jeho faktická poznámka.
Říkal pan Volný, ať jdu a nezdržuji. Možná proto se snažíme tak úporně vás přesvědčit, že cítíme zodpovědnost před občany a že holt to třeba u těch ostatních až tak nebylo, že se nechali zlomit, že se nechali nátlakem k té smlouvě, k tomu souhlasu, přesvědčit. Ono to není všechno tak čisté černé nebo čisté bílé. K onomu obehranému o banánech, pane kolego Gabale prostřednictvím pana předsedajícího, dneska zase občané stojí ve frontách na máslo.
Vážená pane předsedající, dámy a pánové, pane předsedající, vaším prostřednictvím ke kolegovi Gabalovi. Celé včerejší vystoupení jsem se tady snažil argumentovat tím, co si oni vyjednali ve výjimkách a co my ne. Upozorňoval jsem na konkrétní problémy, které to může způsobit. A co se týče obligátních banánů, ano, máte pravdu.
Stejný adresát jako kolegové, ale trošku v jiné věci. Druhá malinkatá, ještě kratší poznámka.
Už pohled na otevřenou webovou stránku našeho úložiště budí hrůzu, když se podíváte, jak tato smlouva je rozsáhlá, kolik má výjimek, kolik má dodatků.
Tak pan poslanec našel příslušný materiál.
Naopak bych rád, aby vás tady bylo co nejvíce. Našel jsem v té základní smlouvě bod 19.1, který opravdu o tom hovoří, ale tu přílohu, tu jsem nenašel. Našel jsem přílohu se stejným číslem. A jsou to výjimky pro Kanadu, ne pro Evropskou unii. To mě zarazilo, ale říkal jsem si, člověk je omylný, asi jsem to přehlédl. Proto jsem včera prohledával ty materiály. Zkus seznámit kolegyně a kolegy s tím problémem, který tady je... Ono už to tady vícekrát zaznělo - Belgie. Systém projednávání v Belgii. A já se vám pokusím přečíst jeho znění. Potom bych rád, abyste o něm hlasovali. Přečtu vám to usnesení a budu rád, když mi budete věnovat pozornost. To je to procedurální hlasování. A teď důvody. Jelikož předkladatel předložil smlouvu CETA bez interpretativního nástroje a dalších doplňků, Evropská komise přitom tvrdí, že interpretativní nástroj je integrální součástí CETA, český parlament proto nemá všechny informace pro relevantní posouzení této smlouvy. A právě ty výjimky toho nejvíc problematického v té materii, kterou máme k prostudování, tam dle mého názoru chybí. A mě by opravdu zajímaly ty výjimky právě z toho soudního nebo přezkumného investičního ochranářského sporu, který tam je. Čili já bych vás požádal, abyste hlasováním vyjádřili svůj názor a se svým svědomím se potom srovnali, jestli hlasujete o neúplném materiálu, kterému chybí části, anebo to považujete za zcela zbytečné, a rozhodli se sami.
Nyní faktické poznámky. Pan poslanec Chalupa, po něm pan poslanec Fiedler.
Já bych chtěl tady zvýraznit ještě jednu věc, protože všechno souvisí se vším.